Proč by to nemohlo být více osob? Nebo to může být manželství na dobu určitou. To jsem také zaregistroval v té debatě. Mimochodem, je vlastně pikantní, že o to manželství je takový souboj v zemi, kde minimálně čtyři premiéři se rozvedli, to jsem si tak našel. Měl jsem připravený návrh, jak jsem říkal na začátku - práva ano, manželství ne. Tady je ta srovnávací tabulka. Protože - já jsem to dneska říkal u nás na klubu - protože nechci takzvaně páchat dobro. Tak jsem chtěl přijít s nějakým řešením. Ať se neschovávají, a to je to moje stanovisko, za jakýkoliv názor. Jak se na to podívat? Jsou tři různé cesty. Buď to nemusíme řešit vůbec a prostě my, co jsme menší, tak máme nějakou nevýhodu. To je jedna cesta. To je podle mě krásně tak, jak já to vnímám.
Nyní pan kolega Lubomír Španěl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem měl po vzoru své kolegyně paní Jarošové připravený také pionýrský projev, jak to označila paní Šlechtová. Samozřejmě řeknete, že homosexuální páry mohou děti adoptovat. Ale to už tady všechno bylo řečeno. Za prvé bych chtěl říci, že SPD rozhodně nebojuje proti islámu. Prosím vás, my nebojujeme proti islámu. My vás také nenálepkujeme.
Nyní paní poslankyně Helena Válková, také s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Čili docházím k závěru, že to bude jako s hlasováním o kouření v restauracích, prostě my se vzájemně těžko budeme přesvědčovat. To, co si myslím, že je třeba podtrhnout, že pokud neprojde ten návrh novely občanského zákoníku, je tedy skutečně velmi kvalitně připravený návrh novely, která vyrovnává práva, čili já bych byla pro to páchat v takovém případě dobro. A povzbudím k tomu pana poslance Nachera, protože jsem četla předcházející návrhy, které takové nebyly. A konečně poslední věta, pane místopředsedo -
Pan kolega Válek se odhlásil z faktické poznámky. Potom pokračujeme, pokud nebude jiná faktická poznámka, paní poslankyní Pekarovou.
Nyní pan ministr Plaga s přednostním právem.
Já si myslím, že to není vůbec pravda, protože věc, kterou chystáme, je změna zákona o pedagogických pracovnících, která by měla nastavit kanál, aby mohli proudit, nikoliv pouze z pedagogických fakult, ale aby mohli i vysokoškoláci, kteří mají zájem o povolání učitele, se do toho systému dostat. Konkrétní podpora, která je navíc ještě doprovázena specifickými výzvami na pregraduální studium z evropských fondů. Tady na tomto fóru jsem sliboval, že půjdou peníze na překryvy v mateřských školách a na rozšíření provozu mateřských škol. Co se týká druhé boty, která nás tlačila v souvislosti s rozložením změny financování regionálního školství a posunem toho plného náběhu na 1. leden 2020, tak byly meziregionální rozdíly, kdy konkrétně zhruba ve třech krajích to zaostávání bylo extrémní a už nešlo dále oddalovat. A co se týká změny financování a její připravenosti. Musím říct, že tak jak jsme slíbili, a jsem rád, že můžu tuto chvíli využít k tomu, abych vás s tím seznámil, slíbili jsme ředitelům škol, že jim rozepíšeme a ukážeme jim, jak si v tom novém systému od roku 2020, na čerstvých datech, tedy datech roku 2018, jak si budou stát. To jsme udělali a ukázalo se z těch dat, která se seběhla u nás na úřadě, že řada z nich má nějaký problém. Dějí se v harmonogramu, tak jak jsme si tady při posunu o jeden rok slíbili.
Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová.
Já tímto stahuji to svoji řádnou přihlášku, protože jsem se obávala, že už na mě nedojde řada v rámci jednacího dne. A chtěla bych jenom velice stručně. No, přála bych si to z toho důvodu, protože by mě zajímaly odpovědi. Já jsem se chtěla přesně ptát na to, jaká část, jaký podíl by byl věnován na tu netarifní část odměňování, protože považuji za zásadní, aby se zvyšovala i ona vyšším tempem, než bylo doposud tedy zvykem. A to z toho důvodu, že si myslím, že to je právě o ohodnocení kvalitnějších učitelů a o podpoře právě těch, o které ředitelé stojí ještě více, aby jim neutíkali ze školství.
Teď přečtu omluvu. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Baxa. Tak prosím, vaše dvě minuty.
Trochu reagovat na vystoupení paní kolegyně Valachové, která na závěr svého příspěvku zdůrazňovala potřebu pomoci speciálnímu školství. A jinak si myslím - velice krátce.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedo, já jsem ohlásil ještě faktickou poznámku pana kolegy Foldyny. Může kolega Bartošek upřesnit? Děkuji. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Jaroslava Foldyny a poté vyhlásím přestávku na 15 minut pro klub KDU-ČSL.
Já jsem chtěl uvést svoji poznámku k vystoupení paní kolegyně Maxové. Ona tady varovala, že tu někdo straší. Já si nemyslím, že tu někdo straší. Já si myslím, že jenom někdo odhalil vaši strategii, kterou tady posunujete. Když jsme tady projednávali registrované partnerství, o těch věcech, jako jsou adopce dětí, tady nebyla řeč. Ti lidé, kteří prosazovali registrované partnerství, se dušovali. My jsme hnali ty bolševiky na ten východ tak daleko a tak hluboko, že se k nám vrací neomarxisticky ze západu, z Londýna, z Paříže, ze Spojených států, že tu projednáváme věci, které jsou naprosto proti biologii a přírodě! A nad tím bychom se měli zamyslet. My jenom mluvíme o tom, na čem je dva tisíce let postavena společnost, a na to si prostě nedáme sáhnout!
Ráda bych všechny, kteří se na této demontáži podílejí, upozornila, že SPD bude vždy proti těmto snahám bojovat, vystupovat a vysvětlovat, oč těmto kruhům jde. Nejde totiž o nic méně, než rozložit naši společnost, zničit její základy a vazby, které ji činí tak silnou. Tedy pardon, naše vláda si zřejmě myslí, že přišla s inovací, a tato vláda je nyní zřejmě pod velkým tlakem různých lobby a politických neziskových institucí, které tak štědře dotuje, a nemá odvahu jim ty dotace utnout. Ale naše vláda není jen instituce, jsou to především obyčejní lidé, kteří byli počati mužem a ženou v tradiční rodině, a pokud se mýlím, tak ať mě opraví. Možná že kdybych se jich jednotlivě a hlavně soukromě ptala na jejich názor na manželství homosexuálů, budou mluvit úplně jinak. Manželství totiž není jen spojení lidí, kterým je spolu dobře, ale především touha přivádět na svět společné potomky, a to při nejlepší vůli u osob stejného pohlaví nelze.
Pokud tady tento sál bude slyšet nadále obdobné projevy, tak se domnívám, že novela občanského zákoníku úplně v pohodě projde. Takový v uvozovkách svazácký projev už jsme tady dlouho nezažili a neslyšeli. Jednak jste urazila mnoho lidí této země, ale urazila jste i mě, protože já do té komunity patřím. Počkám, až paní poslankyně bude poslouchat, pane předsedo... Pokud bude SPD bojovat proti islámu, pokud bude SPD bojovat proti všemu, co se domníváte, že není tradiční, tak se domnívám, že se možná i brzo rozpadnete, protože naše země je liberální. A tím, že bychom schválili nebo poslali do prvního čtení tuto novelu, tak určitě neporušujeme žádné tradice ani práva tradičních rodin.
Budeme pokračovat, a to faktickými poznámkami. Faktickou poznámku nyní má pan poslanec Jiří Dolejš, připraví se Tomáš Martínek.
Jak se říká, zcela sine ira, tedy bez nenávisti. Já bych neřekl, že to byl svazácký projev, mně to spíš připomínalo monsignora Piťhu. Parlamentními listy a konče třeba TV Barrandov může dopadnout různě, ale výzkumné agentury to dělají profesionálně a s jistou oscilací tam dominuje podpora tohoto manželství. Takže ti lidé jsou v podstatě tolerantní a ty vyhraněné skupinky jsou menšinové.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.
Já se chci také jenom vyjádřit k těm průzkumům, které tady byly zmíněny u paní předřečnice.
Jsem tolerance sama. Já vím, že reagujete ve faktických poznámkách, ale předmětem jednání nejsou průzkumy veřejného mínění. Máme jiné téma.
Ale co chci říci. Já myslím, že jedna i druhá strana tady nehovoří na základě průzkumů veřejného mínění. Pro nás přece manželství zůstane svazkem muže a ženy a nepotřebujeme si na to dělat žádné referendum, žádné ankety, žádné průzkumy, protože my se bavíme o hodnotách, a tak to prostě je. A ještě možná jedna věc. Něco jiného než průzkumy veřejného mínění je váha petičního hlasu. Tady vidím paní kolegyni Válkovou, předsedkyni petičního výboru, ta by o tom mohla tady pronést odbornou přednášku. Ale znovu zopakuji, tu petici na podporu manželství jako svazku muže a ženu podepsalo k dnešnímu dni přes 103 tisíc osob. A mimochodem na základě kampaně, která nestála 13 milionů nebo 11 milionů jako druhé straně, ale nějakých 160 tisíc, a ani korunu, ani haléř z veřejných prostředků.
Také děkuji za dodržení času. Vrátíme se k řádné rozpravě. Nyní pan poslanec Aleš Juchelka, řádně přihlášený do rozpravy, připraví se Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji moc, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení hosté, mí kolegové zde předkládají poslanecký návrh novelizace občanského zákoníku, který má za cíl uzákonění stejnopohlavního manželství. Smyslem tohoto slova manželství by se vzdálil realitě a přiblížil určitému přání. Měli bychom dát pozor, aby se naším přičiněním nezvětšovala propast mezi slovní zásobou a realitou. Aktivisté volají po svobodě a rovnosti, ovšem svoboda nadefinovaná na úkor skutečnosti neznamená větší volnost, ale klam. A na něm nelze nic postavit. Vzdušné zámky postavené byť s nejlepším úmyslem se jednoduše rozplynou. Realita a skutečná podstata pojmu manželství, i když jej vyprázdníme tím, že posuneme v legislativním procesu tento návrh dále, se nijak nezmění. Proti přirozeně daným skutečnostem opravdu ani nejvýkonnější aktivista nemůže nic dělat. Nám však bude hrozit, že budeme v rostoucí míře žít v ideologickém nereálnu. Předložený návrh bývá někdy shrnován do líbivých, jednoduchých marketingových hesel: stejná láska, stejná práva či většině to neublíží, menšině to pomůže. Tyto reklamní slogany se nám zákonodárcům snaží vnutit myšlenku, že změny zákonů společnost nemění. Ale víme, že je to jinak, že zákony utvářejí vědomí i svědomí jednotlivců i celé veřejnosti a mají dlouhodobý účinek.
Přestože musíme dát ředitelům vyšší kompetence, oni musí s těmito penězi hospodařit. Ne všichni učitelé jsou stejní," uvedl pan premiér v pořadu Partie na Primě. Nicméně jak uvádím, třeba ministerstvo ještě neuvolnilo přesná čísla za minulý rok.
Nyní zahajuji všeobecnou rozpravu.
Místo toho utrácí miliardy tam, kde nemá. Například na zahraniční bojové mise české armády či politickým neziskovým organizacím, a to ještě velmi špatným způsobem, jak ostatně zjistil aktuálně Nejvyšší kontrolní úřad. Ještě horší je, že vláda toto neplnění usnesení Poslanecké sněmovny ani jakkoli Poslanecké sněmovně neodůvodnila. Naopak z různých vyjádření víme, že ho ani nepovažuje za nějak závazné. Takže vláda kašle nejen na učitele a na nepedagogické pracovníky ve školství, ale také na většinový hlas Sněmovny. To je skutečně velmi arogantní. Je zcela jasné, že pro zvýšení platů učitelů od 1. září 2018 neudělala vláda nic. A Ministerstvo školství také nic. Podle školských odborů jsou průtahy také v dalších oblastech. V penězích pro učitele například i u příplatků, například za třídnictví. Prý se v loňském roce ekonomika nevyvíjí tak pozitivně jako v minulých obdobích, a nebyly tedy vytvořeny dostatečné zdroje na úpravy platů v průběhu roku, které by navýšení již od září umožnily. Což je přesný opak toho, co nám tady vláda tvrdí. Jak skvěle táhne ekonomiku a jak v podstatě není třeba šetřit, protože zdroje jsou. Až se ministři a pan premiér budou na mítincích před volbami zase chlubit, jakou prioritou je pro ně školství, měli bychom jim my a hlavně učitelé připomenout, že učitelům dluží pěknou řádku milionů. Je dobré vědět, že na nové úředníky, na větší byrokracii a na nejrůznější politické neziskovky vláda peníze vždy má. K tomu bych připomenul, že předchozí vláda hnutí ANO, lidovců a ČSSD vytvořila deset nových státních úřadů. A počet zaměstnanců ve veřejné správě od roku 2014 narostl o 22 600 lidí navzdory proklamacím o digitalizaci a elektronizaci. Je to nejvíce za posledních sedm let. Ale na platy pracovníků ve školství vláda kašle. Školství prostě vládu hnutí ANO, ČSSD s podporou KSČM nezajímá. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Já musím fakticky reagovat na to, co tam zaznělo ohledně bojových zahraničních misí, protože Česká republika se žádných bojových zahraničních misí neúčastní.
Paní poslankyně Černochová, prosím, máte slovo.
Děkuji.
Přečetla jsem přímo část usnesení Poslanecké sněmovny. Pamatuji si na den, bylo to pět dní před Štědrým dnem loňského roku, kdy jste slíbili pomocí usnesení našim učitelům a ostatním pracovníkům ve školství zvýšení platu. Já se ptám, zda tento slib našim občanům od hnutí ANO a ČSSD byl čirý populismus. Vypadá to totiž, že jste naše učitele a občany pouze obelhali. Jak je možné, že vláda slíbila a postavila část své politické kampaně na zvýšení platů učitelů a dnes se nic neděje?
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já jsem, na úvod řeknu, katolička. Já na to nahlížím tak. Nespojujme to s tím. Tady se dneska nebavíme o něčem takovém. Ani o kolonkách ve formulářích, jestli tam má být uvedeno to, či ono. Děkuji vám za pozornost.
Já osobně nebudu hlasovat ani pro jeden zákon. Ani pro první, ani pro druhý. Vysvětlím i důvody, proč nebudu hlasovat pro ochranu manželství. Před čím nás chrání ten zákon? Já si troufám říct, že moji rodinu nebo vaši rodinu neohrožují jiné osoby. Můžeme ji ohrozit jenom my sami tím, jak se chováme. Ale já nebudu hlasovat ani pro zákon o manželství pro všechny. Já rozumím, že ti lidé nemají stejná práva, nebo chápu to. Pokud bychom chtěli řešit problematiku při osvojení, řešme konkrétní paragraf občanského zákoníku. Ale toto ten návrh nepředpokládá. Já chápu, to jsou hodnotové věci, které se časem mohou měnit. Tato změna? Řeší tam jenom pár paragrafů občanského zákoníku. Neudělal porovnání, co to způsobí. Takže z mého hlediska je přijetí toho zákona skok do tmy.
Pane poslanče, já vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid! Teď je řádné vystoupení.
Děkuji. Opakuji znovu. Bez toho, aby někdo udělal srovnání těch 347 právních předpisů, co udělá tato jedna změna jednoho paragrafu, je to skok do tmy. My se rozběhneme, skočíme a nevíme, jestli je tam zeď, nebo propast. Možná, že to skutečně nezastavíme.
Můj postoj, to víte, je dlouhodobě konzistentní. Já jsem na téma pro mě falešné politické korektnosti napsal knihu Šílenosti doby korektní. Jeden je ten, jeden je takový a já tady budu jako korouhvička měnit svůj názor? Já ho mám dlouhodobě. Jeden je tolerantní, druhý netolerantní. Jeden je moderní a druhý je takový úzkoprsý. A tam bohužel ti, kteří bojují proti nálepkování, tak když jim dojdou argumenty, tak potom sami nálepkují. Dnešní doba je taková doba klidu, bych řekl. Bez válek, máme se dobře. O tom není nejmenších pochyb. Všechno se dneska pojímá jako diskriminace. Nehodnotím aktivitu těch jednotlivých stran. Ale ty petice jsou nějaké akty, které probíral i petiční výbor. Dostalo se mi této odpovědi. "Pokud budou zvát i kritiky, tak se bude tato společnost stále točit ve stagnujícím kruhu. Takže za mě ať kritici zůstanou radši doma. Například prosazení nějaké ideje je vždy na úkor těch, kteří nesouhlasí." "Vždy se bude někdo cítit ukřivděn. Teď záleží na nás, zda budeme do televizních pořadů zvát zpátečníky, a brzdit tak uspokojivý vývoj této společnosti." "Patrik Nacher si vlastně jen chce udržet pro sebe svůj status quo sdružení přátel bílého heterosexuálního muže. A je to pochopitelné, má pravdu. Protože pro muže jako on opravdu kromě skanzenu nebude místo."